Děkuji. Prosím.
Takže si myslím, že to tak je a že to tak bude.
Pro mě největší hrozba je terorismus. Mezinárodní terorismus. Ona to je hrozba. Mezinárodní terorismus je největší, to je reálná hrozba, kdy skutečně dochází k atentátům. Takže samozřejmě je potřeba definovat, jak vnímáme tu hrozbu. Já ji vnímám takhle, že to je vojenská. A můžeme se i bavit o vydání hackera Nikulina. Takže tam není žádných pochyb. Sankční opatření, která tam jsou, trvají. Není to pozitivní. Takže já v tomhle směru, my máme jasný postoj vůči Ruské federaci, ale my přece musíme spolu debatovat.
Děkuji.
Pane premiére, děkuji za odpověď. Nezpochybňuji mezinárodní terorismus jako největší hrozbu a jistě se v tom shodneme. Nezpochybňuji v žádném případě ani to, že by se s Ruskem mělo hovořit. Vy jste mě vyzval, abych upřesnil, v čem tu hrozbu vidím a jak ta otázka vypadá. Dobrá, já to upřesňuji. Naše tajné služby hovoří o hybridních útocích ze strany Ruské federace na nejrůznější české úřady, i stěžejní klíčové úřady, dokonce i ministerstva. Já se vás tedy ptám, jestli ruské hybridní útoky, informační válku, kterou Ruská federace vede proti České republice, vnímáte jako premiér naší vlády za reálnou hrozbu.
Prosím.
Jsou tady různé weby dezinformační. My taky na Evropské radě jsme o tom mluvili, že chceme spolupracovat. A v tomhle směru můžeme o tom mluvit jako o hrozbě.
Tak já děkuji a prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, která bude interpelovat ve věci globálního paktu OSN k migraci, a připraví se paní poslankyně Langšádlová. Také děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď.
Když jsem byl ve Varšavě, tak jsem o tom mluvil s polským premiérem, takže tam taky o tom vedou debaty, teď Rakousko.
Dnešní jednání jsme měli zahájit bodem 179, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, a obě interpelace jsou přerušeny do doby přítomnosti předsedy vlády a ministryně financí. Než přeruším, přečtu omluvy. Děkuji za pozornost.
Minulý týden jste nás při interpelacích ujistil opět o tom, že není podstatné, jak jste hlasoval, že bude důležité pak vaše vystupování v Evropské radě. Jsou nadále Maďarsko a Polsko našimi spojenci, nebo nejsou? Mění se náš vztah k Visegrádu, nebo se nemění? Můžete nám přímo a jasně říci, jak budete o zahájení řízení proti Maďarsku na Evropské radě hlasovat?
Prosím pana premiéra o odpověď.
Takže visegrádská spolupráce funguje velice dobře. Takže tam se absolutně nic nemění. Takže já tam nevidím žádný problém. Já tam vystupuji na Evropské radě za Českou republiku a zkrátka v těch tématech máme společné názory.
Na tu jste mi asi zapomněl odpovědět.
Taky děkuji. Prosím pana premiéra o doplňující odpověď.
Já jsem velice konzistentní. Nesmíte číst ty antibabišovské weby, kde tam stále lžou. Takže já jsem velice konzistentní. A myslím si, že jsem první, který se velice angažuje v evropské politice. I paní Merkelová tady byla dvě hodiny. Takže hlasování o Maďarsku není vůbec na stole. Budu na mírové konferenci v Paříži.
Nyní prosím pana poslance Kupku, který bude interpelovat ve věci Národního elektronického nástroje.
Vážený pane premiére, dámy a pánové, víte, že jsem velký fanda rozumné digitalizace veřejné správy, a o to víc se pozastavuji nad nástrojem NEN. Už jsem jednou v té věci interpeloval, protože bohužel Česká republika za jeho provoz a za jeho vytvoření zaplatila stovky milionů korun. Pořád se ještě vyskytují problémy. Nejvýraznějším ukazatelem kvality toho nástroje je, že většina uživatelů tráví celé dny komunikací s telefonickým operátorem, technickou podporou toho systému, aby to bylo vůbec možné ovládat. Chtěl jsem se zeptat, zda opravdu platí, a to tedy je možné dohledat, že naposledy uzavřela Česká republika v prosinci loňského roku smlouvu na 82 milionů korun, a to na pouhých 395 dnů, na zajištění technické podpory toho systému, a zda to tedy znamená, že se bude vypisovat na dalších 395 dnů na konci letošního roku další taková zakázka na provozování systému. A chtěl bych se také zeptat, jako druhou otázku, co chystá vláda podniknout pro to, aby ten systém opravdu byl plně funkční, aby byl uživatelsky přívětivý a aby splňoval opravdu kritéria přístupnosti internetové aplikace, nebo v tomto případě systému IT.
Prosím pana premiéra o odpověď.
Technologie dochází po jednotlivých částech systému postupně, to znamená, že v prosinci letošního roku dojde k výměně první části NEN dodavatelem, ostatní budou následovat do poloviny příštího roku.
Je zájem o doplňující otázku? Dobré odpoledne, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Já vás nechci nachytat na švestkách na detailech. Protože v tuto chvíli se to povinně dotýká vlastně většiny veřejných subjektů.
Děkuji za slovo. Ráda bych vyjádřila zásadní nesouhlas s tímto postupem. Nikdo, ani vojáci nesmí být trestáni za vyjádření svého osobního a občanského postoje. Nejsou k tomu vázáni ani Ústavou ani vojenskou přísahou. Pan generál Řehka slouží České republice a respektuje politická rozhodnutí o nasazení naší armády v zahraničí. Na základě těchto rozhodnutí se zúčastnil několika zahraničních misí. Jsem přesvědčená, že své povinnosti vojáka více jak plní, a podle mě je splnil i ve chvíli, kdy se na svém profilu zastal všech vojáků, kteří jsou v Afghánistánu a zajišťují tak i naši bezpečnost. Ráda bych se vás, pane ministře, zeptala, zda opravdu hodláte kázeňsky trestat pana generála Řehku za jeho osobní a občanský postoj.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, začnu trošku šířeji z hlediska řekněme nastavené legislativy. Řízení o uložení kázeňského trestu vojákovi z povolání je upraveno v zákoně o vojácích z povolání. Jednotlivé kázeňské řízení potom upravuje i základní řád ozbrojených sil České republiky a podpůrně procesně samozřejmě správní řád. Otázka případného kázeňského provinění generála V této souvislosti se mě ptáte sice dobře, ale je to legitimní postup podle správního řádu, který je v kompetenci generála Opaty. Věřte, že všichni vojáci napjatě sledují politické komentáře. Veškeré své úsilí tedy směřují a směřujeme k plnění úkolů a jasně vymezených cílů. Já osobně každý den hájím armádu jako pilíře a garanta obrany a bezpečí našich občanů a nechci jakkoliv dopustit, aby se vůči činnosti vojáků, kteří dostali jasný mandát, kdokoliv vymezoval. Ale potřebují k tomu naši vojáci klid, aby nepodnikali nepromyšlené a sólo akce, které k našemu společnému úsilí, a zvláště za současné situace, nepomáhají, pouze jitří tuto nechtěnou diskusi. Z tohoto místa ještě chci za profesionálně odvedenou práci všem vojákům poděkovat.
Já jsem přesvědčená, že vy jste se našich vojáků nezastal dostatečně, že jste se jich nezastal dostatečně ani ve chvíli, kdy vlastně jejich službu zpochybnil kolega Zaorálek, a že nestojíte za našimi vojáky.
Pane ministře, máte slovo.
Takže tato slova musím opravdu důrazně odmítnout. Nedopustím zpochybňování jejich činnosti ať už na území České republiky, nebo v zahraničních misích, kde dostali jasný mandát, jasně vymezený mandát od politiků.
Další interpelaci přednese pan poslanec Marian Jurečka na paní ministryni Martu Novákovou.
Děkuji za odpověď.
Takže předpokládám, že příští týden na vládě o tom proběhne debata.
Prosím paní poslankyni Langšádlovou, která bude interpelovat ve věci ochrany vnější hranice.
Děkuji za slovo. Vyjádřil jste i nesouhlas se záměrem posílit personální kapacitu a rozpočet Frontexu. Dovolím si zdůraznit, že schengenská hranice je v tuto chvíli naší hranicí a její ochrana má zásadní vliv i na naši bezpečnost. Česká republika i ostatní členské státy musí být dobře připraveny i na možné budoucí hrozby. Každý stát musí kontrolovat své vnější hranice a v tomto případě společné schengenské hranice. Pane premiére, ráda bych vám položila následující otázky. Proč nesouhlasíte s navýšením personální kapacity a finančních prostředků pro agenturu Frontex? Jakou jinou možnost ochrany vnější hranice prosím navrhujete?
Než přistoupí k mikrofonu, přečtu nějaké omluvenky.
Já jsem se následně vydal na Frontex jako jediný premiér v historii Frontexu, kromě tedy premiérky Szydło, která to tam má za rohem, a debatoval jsem s nimi. To je ten náš slavný Schengen. Já říkám, okamžitě vezmeme do Schengenu Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a zůstane nám tady ten západní Balkán. Tady všude musíme hlídat hranice, tyhle zuby. A každá země říká něco jiného.
Pane premiére, děkuji za odpověď.
Taky děkuji. Nyní tedy prosím pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat ve věci vztahu k Visegrádu, připraví se pan poslanec Kupka.
Souběžně s ním tady byla i kancléřka Merkelová. Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček jede na první zahraniční cestu nikoliv na Slovensko, jaká je tradice, ale do Německa.
Například strategie přizpůsobení se změnám klimatu, strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Státního programu ochrany přírody a kraji v České republice. Záměr se tváří jako veřejně prospěšná stavba. V čem konkrétně spočívá veřejná prospěšnost, když s nutností realizace této stavby nepočítá strategie regionálního rozvoje a ani politika územního rozvoje po aktualizaci v roce 2015 a ani Státní energetická koncepce? Jak je možné, že Ministerstvo životního prostředí nepožadovalo variantní řešení a nekladlo důraz na důkladnější posouzení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí? I z toho důvodu, že území, kterým liniová stavba prochází, je již výrazně zatíženo negativními dopady podobnou liniovou stavbou a mnoha dopady průmyslových odvětví.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Ale samozřejmě to vás nekárám, protože to je vaše právo. Já vám jenom mohu říct, že ten plynovod Gazela, což určitě víte, v zásadě jde paralelně. Gazela 2 tedy v zásadě jde paralelně se stávajícím plynovodem Gazela 1, nebo Gazela. V případě realizace těchto opatření je záměr z hlediska vlivů na biotu přijatelný. V ostatních oblastech vlivů, což jsou vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy hluku a dalších fyzikálních nebo biologických charakteristik, vlivy na podzemní a povrchovou vodu, na půdu, na horninové prostředí a přírodní zdroje, bylo jednoznačně řečeno, že vlivy záměru jsou celkově nízké a akceptovatelné. I v těchto oblastech jsou ve stanovisku opatření pro celkovou minimalizaci vlivů. Závěr tedy je, že záměr nemá významné vlivy na životní prostředí a podmínky stanovené závazným stanoviskem jsou reálné a splnitelné. Můžu doplnit písemně. Ale tak jako kolegyni Balcarové odpovídám i vám, že v případě, že by se ukázalo, že se mění samozřejmě věci v rámci stanoviska EIA, tak už je dneska jasný judikát, který říká, že tyto změny mohou být zohledněny potom v navazujících řízeních, které budou probíhat po stanovisku EIA. A stanovisko EIA je v navazujících řízeních soudně přezkoumatelné.
Je zájem o doplňující otázku? Takže poprosím, máte slovo.
On to bude v jistém smyslu spíše komentář. Já tedy doufám, že se ty negativní dopady neprojeví až v průběhu výstavby. A jak jste mě vyzýval, já budu tu otázku reiterovat (?) písemně.
Děkuji. Dalším přihlášeným s interpelací je pan poslanec Jan Bauer na pana ministra Lubomíra Metnara.
Nicméně situace je vážná. A vedou k tomu, že Tálibánu ukazujeme svou slabost. Mě samotného se události posledních týdnů osobně dotýkají, protože zabitý český voják Tomáš Procházka pochází z Prachatic, kde jsem dlouhá léta vykonával funkci starosty města, a osobně jsem ho znal. Mohu si váš souhlas s kázeňským trestem pro generála Řehku vysvětlit tak, že se ztotožňujete s názory Lubomíra Zaorálka a naopak odmítáte obavy generála Řehky? Za další. Za další. Ztotožňujete se s výrokem Lubomíra Zaorálka, podle kterého pan generál blábolí? Myslíte si stejně jako Lubomír Zaorálek, že bojovat s Tálibánem je zbytečné, protože jde o regionální skupinu, která teroristy do Evropy neposílá? A v poslední řadě. Budete iniciovat debatu s našimi spojenci o ukončení afghánské mise?
Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k postoji pana předsedy Zaorálka jsem se vyjádřil již minulý týden v ústní interpelaci tady na poslanecké půdě. Svůj postoj k zahraničním operacím zdůrazňuji stále. A musím podotknout, že je stále neměnný. Naopak, nyní jsme v situaci, kdy konání armády musíme podpořit, protože její příslušníci v misích odvádějí špičkovou práci, na kterou jsem nejenom jako ministr obrany, ale i jako občan České republiky opravdu hrdý. Vojáci postupují přesně podle schváleného mandátu, který jim do rukou vložili politici. Nedopustím zpochybňování činnosti, ke které vojáci dostali jasný mandát. Velmi si vážím práce všech vojáků a chci jim opět za tuto práci tady poděkovat, za jejich odvahu a nasazení, kterým zajišťují bezpečnost a ochranu naší České republiky. V žádném případě nebudu otevírat žádné diskuse, které by zpochybnily naši účast v misích.
Vážený pane předsedající, opět se musím ohradit proti komolení mého příjmení. Já nejsem zdaleka tak vtipný jako můj kolega Bláha s dlouhým a.
Já se omlouvám, ale četl jsem tak, jak mám napsáno.
Vy jste četl Bláha, ale to je jedno.
Ano, prosím nový čas.
Analýza trvala tři měsíce a stála dalších 22 mil. korun a to nepočítám DPH. Když už jsme u megalomanských vizí, mohli bychom rovnou zvážit i prokopání tunelu do Chorvatska, v létě tam jezdí hodně lidí a určitě by jim to urychlilo cestu. V Česku je momentálně problém dostat se autem z bodu A do bodu B a do toho sem tam spadne nějaký most. Chápu, že pouštění parníků po Moravě vypadá lákavě kvůli budování těžkého průmyslu. Ty doby jsou už ale dávno pryč. Pojďme řešit důležitější věci. U nás na Zlínsku máme třeba hned dvě nedokončené dálnice, a to už hezkých pár let. Ptám se vás proto, pane ministře, jestli není na čase celou tu směšnou vizi kanálu na Moravě definitivně opustit a řešit reálné problémy občanů této země.
Děkuji.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
Vážený pane poslanče Blaho prostřednictvím pana předsedajícího, já se pokusím tu interpretaci nepojmout v tom veselém módu, který jste nastolil vy. Nechci tady rozebírat, v čem je problém těch věcí, které jste tady říkal. Na druhé straně bych rád řekl, že Ministerstvo dopravy se zabývá rovněž strategickými věcmi, mezi které posouzení toho, zdali kanál Odra-Dunaj-Labe má svůj smysl, nebo nemá svůj smysl, prostě dělá. Je to jedna z jeho povinností a nevidím na tom vůbec nic špatného. Takže ministerstvo je v tomto případě povinno usnesení vlády plnit s cílem prověřit opodstatněnost územní ochrany tohoto projektu a na základě programového prohlášení vlády z roku 2013, které také plníme. Monitorovací výbor je složen ze zástupců jednotlivých ministerstev, univerzit, krajů, zainteresovaných subjektů včetně mezinárodního zastoupení Slovenska a Polska. Při výpočtu výsledků ekonomického posouzení se postupovalo v souladu s metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti. Takže shrnuto, my jsme splnili úkol, který nám uložila vláda. A jestli je váš názor na ten kanál nějaký, tak to je v pořádku a ten vám samozřejmě nikdo brát nemůže.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?
Jsou tam dány limity, které pro každou stavbu, například pro dopravní, znamenají, že musí být v parametrech kanálu Dunaj-Odra-Labe. Vodohospodáři tvrdí, že na ten projekt není ani dostatek vody. Při současných stavebních řízeních, která na vlastní kůži vidíme , víme, že to asi bude těžko odblokovatelné. A já znovu zopakuji ale tu otázku. Mě zajímal váš osobní názor na tento projekt.
Tady je potřeba si uvědomit, že my ty miliardy, o kterých jste mluvil na začátku, neutrácíme. Dneska se dělají studie, které by měly ukázat, zdali ten kanál nebo jeho části smysl mají. Z mého pohledu, a to souhlasím s vámi, že existuje tady nedostavěná dálniční síť, se kterou je potřeba pohnout, a také s ní hýbáme velmi výrazně, je tady samozřejmě otázka železničních spojení, těch rychlých spojení na železnici, je tady těch výzev samozřejmě hodně. Myslím si, že splavnění Labe od Pardubic je důležité, a tím bychom se měli zabývat. A pokud vyjde i ta větev mezi Odrou a Dunajem a pokud budou domluveny veškeré propoje jak s Polskem, tak i s Rakouskem či Slovenskem, tak pak má smysl se tím zabývat.
Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Profant, ale podle mé informace je toto interpelace, která byla podána v minulém týdnu a není v tuto chvíli aktuální. A tedy připraví se paní poslankyně Langšádlová s interpelací na pana ministra Metnara. Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?
Děkuji za korektní, vyčerpávající, poměrně vyčerpávající odpověď. Nicméně bych chtěl jenom poznamenat, není to ani doplňující otázka a týká se to potom případně kolegy pana ministra Brabce.
Děkuji za slovo, pane předsedající.